Prosím o vysvětlení, jak je tohle možné. Vy jste říkali, že už všechno budete dělat čistě a že už se žádné chyby nebudou opakovat.
Já jsem tady říkal, kam chceme směřovat ten trend, pokud jde o hodnocení objemu dříví při aukcích prezenčních. Foresta je firma z těch privátních i z našich testů, které si děláme vnitřně, která to umí nejpřesněji a nejlépe dělat.
Pan poslanec Bendl se hlásí do rozpravy.
Vážený pane ministře, vy říkáte, že nevíte, kolik toho prodáte přes Forestu SG, když na to máte smlouvu. Z čeho vycházíte? Ale ve smlouvě máte napsáno něco jiného. Zároveň, jestli tedy říkáte, že od toho systému chcete odejít, kdy od něj chcete odejít?
Chtěl bych se zeptat pana poslance Bendla, jaké tedy navrhne stanovisko, o kterém budeme hlasovat. Vaše stanovisko k odpovědi ministra, zda je souhlasné, nebo nesouhlasné.
Víte, já si myslím, že si každý má udělat obrázek sám. Jak konečně přišel zdravý rozum, zdravý selský rozum na Ministerstvo zemědělství a člověk s praxí a zkušeností. Ano, já k tomu směřuji. Já si myslím, že není potřeba podrobovat Poslaneckou sněmovnu rozhodnutí o tom, jestli pan ministr pochybil či nikoliv. Pan ministr zprostředkoval kšeft společnosti bez výběrového řízení za 16 milionů korun. To je celý výsledek jeho práce na Ministerstvu zemědělství. ,
Každopádně podle jednacího řádu vaše stanovisko v případě, že bude souhlasné, tak o tom nedám hlasovat. Takže já bych potřeboval, aby... Já vám děkuji a končím projednávání této interpelace. Nyní budeme pokračovat v programu, tak jak jsem řekl.
Nechci se s vámi přít o kvalitu informací serveru Zdravotnický deník, na jehož serióznost narážíte, a také nechci srovnávat práci vámi ustavené odborné skupiny při Ministerstvu financí s činností Ústavu zdravotnických informací a statistiky.
Vážený pane ministře, ve vládním programovém prohlášení je obsažena řada ambiciózních cílů v oblasti eGovernmentu. Absenci deseti funkčních míst pokládám když ne za paralyzující, tak za velmi závažnou překážku pro plnění úkolů Ministerstva vnitra v této důležité oblasti. Ráda bych se zeptala, jak dlouho tento stav trvá a zda se kvůli němu některý z vládních cílů odsouvá. Děkuji za písemnou odpověď.
Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra dostanete písemnou odpověď.
Vážený pane nepřítomný ministře zdravotnictví, budoucnost naší společnosti spočívá v dětech a v jejich přípravě na to, aby převzaly naši úlohu. Děti musíme nejen vychovávat a vzdělávat, ale také kultivovat. Proč o tom hovořím na vaši adresu? Příručka začíná poklidně. Prosím, dětem v 5. třídě! Forma, která je v diáři k tomu zvolena, musí připadat nevkusná a naprosto nevhodná komukoliv nejen pro rodinně orientované rodiče, kteří na tuto brožuru upozornili. Je třeba si uvědomit, že neuctivě zpracovaná témata tohoto typu mohou vyvolat v dětech traumata. Osobnost každého dítěte je třeba chápat individuálně. Není lepší citlivé reprodukční věci nechat na výchově v rodině, přirozenému vývoji a serióznímu vzdělání než nechutným příručkám? To byla ona. Není lepší nechat citlivé věci rodině, výchově a vzdělání než nechutným příručkám? Jenže to by někteří pak neměli dobře placenou práci a nemohli utrácet státní peníze.
Půjdeme tedy dál. Dalším interpelujícím je pan poslanec Michal Kučera, který interpeluje pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše.
Děkuji za slovo. Přineslo by to významnou úsporu finančních prostředků na straně státu i na straně podnikatelů. Stát mohl významně snížit stavy zaměstnanců správy sociálního zabezpečení a rovněž i na straně zdravotních pojišťoven. Vaším rozhodnutím, pane ministře Babiši, bylo spuštění jednotného inkasního místa zastaveno, což znamená pokračování vysokých nákladů na straně státu a vysoké administrativní zátěže na straně živnostníků a podnikatelů a v neposlední řadě i vaši neschopnost vybírat daně. Mám na vás následující jednoduché dotazy, pane ministře Babiši.
To je ta jeho virtuální realita. To je asi stejné. Kolik nezaměstnaných, jaké dopady. Takže ten projekt připravený minulou vládou byl z pohledu praktické realizace vlastně nepoužitelný.
Je tomu tak.
Děkuji za odpověď panu ministru Babišovi. To znamená, nemáte zájem na zefektivnění státní správy, nemáte zájem na odstranění administrativní zátěže pro podnikatele.
Vidím, že pan Kalousek má skutečně odchov podobných demagogických následníků. Takže dáváme to do pořádku.
Paní poslankyně má jemnou doplňující otázku?
Vážený pane ministře, jak jistě tušíte, jde o seznam jmen redaktorů Mladé fronty DNES a Lidových novin, kteří tyto deníky opustili v poslední době. K tomu vás tedy vyzývám. Pokud jste říkal, že mi nemůžete zaručit, že něco předložíte , mám snad tedy sepsat něco já? Děkuji za odpověď.
Pane ministře, má snad něco sepsat paní poslankyně? Prosím o odpověď.
Samozřejmě, že všichni poslanci jsou povoláni, řekněme, svým mandátem k tomu, že jsou zákonodárci a mohou takovou iniciativu udělat. Ale jak jsem řekl, Ministerstvo kultury se systematicky připravuje na novely mediálních zákonů. Nicméně děkuji za tento impuls, vnímám ho a beru si ho jako úkol.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedo. Potom je můžu eventuálně zopakovat.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Zákon stanovuje postupy při povolování obchodu, podmínky udělování licence, jejího využívání a celkovou kontrolu provádění obchodu s vojenským materiálem včetně ukládání sankcí za jeho porušení. Řízení a vykonávání souvisejícího povolovacího a licenčního režimu je zákonem svěřeno Ministerstvu průmyslu a obchodu, které rozhoduje o udělení licencí na základě závazných stanovisek dotčených orgánů. Současně byly všechny nové žádosti o vývoz vojenského materiálu na Ukrajinu posuzovány v souladu s uvedenými závěry Rady pro zahraniční věci. Předmětná dohoda členských států byla zrušena v rámci zvláštního zasedání Evropské rady konaného dne 16. července 2014, kdy se členské státy dohodly na tom, že zastaví uplatňování dohody ze dne 20. února 2014 o vývozních licencích.
Až na základě souhlasu zdravotních pojišťoven však tato data mohla být z Národního referenčního centra exportována. Vlastníkem dat je však Ministerstvo financí. Takže vy tady říkáte o mém střetu zájmů. Pravděpodobně máte problém s transparentností. Možná občané by chtěli vědět, za co vlastně odvádějí zdravotní pojištění. Takže kterýkoli subjekt má právo s nimi nakládat. Pro prohlížení sestav je pak využito programu Adobe Acrobat Reader nebo jiného, umožňujícího zobrazení souborů PDF. Uživatelský přístup je zajištěn na základě aplikace pro analýzu multidimenzionálních datových objektů v technologii OLAP. V rámci 250 mld. a netransparentnosti našeho zdravotnictví. Licence k programu je poté propůjčena Ministerstvu financí zdarma. Prvotní předanou analýzu je možné stáhnout z internetových stránek Ministerstva financí, ovšem to byl pouze začátek celé práce. Za páté. Ten audit zjistil vícero prodražených přístrojů. Taky jsme kritizovali přístrojovou komisi. Pane poslanče, nevím, jestli je pro vás normální, že přístrojová komise rozhoduje o umístění přístrojů, ale neví, za kolik ty nemocnice potom nakupují.
Já vám děkuji, pane vicepremiére. Eviduji několik faktických poznámek. První je pan poslanec Urban, potom pan poslanec Kalousek a další.
To bych skoro řekl, že je mi jedno, to ať vyhodnotí někdo jiný. Ne vy jste vláda a my jsme jako v nějaké opozici! My to děláme dobře, vy to děláte špatně. My šetříme, vy utrácíte. My hledáme díry, vy kradete... Takhle ta vláda fungovat nemůže! Proč to říkáte? Tak z té vlády odejděte, jestli se vám v té vládě takto hrubě nelíbí! Jinou možnost podle mě nemáte.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Ale my dobře víme, pane ministře, že vy také zřizujete síť zdravotnických zařízení, která vám patří. A vy si opravdu neuvědomujete ten konflikt zájmů díky informacím, které vůči své konkurenci získáváte z pozice své funkce? Vy si to opravdu neuvědomujete? Já bych pochopil, kdybyste v tom konfliktu zájmů, kde jste jako ministr financí, byl mnohem zdrženlivější vůči ostatním resortům. Ale vy tam extendujete své zájmy o data, která logicky můžete využít ve svém soukromém byznyse. A tady by měla Sněmovna velmi zpozornět.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Seďa a po něm pan poslanec Koubek.
Děkuji, pane předsedající. První poznámka se týká vašeho vztahu k panu ministrovi Svatopluku Němečkovi. Mě opravdu mrzí, že tady pan ministr není, že se nemůže sám hájit, a já ho obhajovat nebudu. Ale na druhou stranu platí to, co jsem řekl. Myslím si, že ve vládě bychom měli postupovat koordinovaně tak, aby opravdu to zdravotnictví bylo transparentní a peníze daňových poplatníků byly vynakládány efektivně.
A nemyslím si, že by se na Ukrajině nic nedělo, ale dovolím si tady jeden takový soud. Mise pozorovala situaci kolem Šyrokyna, zaregistrovala použití minometů a také lehkých zbraní v okolí Šyrokyna a také Berďanska. Navštívila také řadu vesnic. V Doněcké oblasti zaregistrovala mise množství techniky, hlavně tanků T64 poblíž linie kontaktu. Problémem se stalo opět omezování pohybu členů této mise a nejistá bezpečnostní situace. Pozorovatelé zjistili přítomnost a pohyby těžkých zbraní na území, odkud měly být staženy, a to zejména na straně samozvané Doněcké republiky. Volný pohyb a výkon mandátu je rovněž omezován oběma stranami. Mám dojem, že i podpora třeba současnému prezidentu Porošenkovi je poměrně vysoká ve společnosti.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji.
O tomhle informace nemám, tak se k tomu úplně nemohu vyjádřit souhlasem - nesouhlasem. Krok, o kterém jsem mluvil, ten byl právě i reakcí na to.
Interpeluje vicepremiéra vlády a pana ministra financí Andreje Babiše.
Děkuji za slovo. Překážek je více, ale tou hlavní, která byla opakovaně zmiňována na všech navštívených školách, je nedostatek finančních prostředků na podpůrná opatření pro žáky. Schválením novely však zdaleka není zaručeno, že budou realizována opatření, která pomohou všem dětem, které to potřebují. Chtěla jsem se zeptat přímo ministra školství, nicméně vzhledem k jeho nepřítomnosti se dovolím tázat vás. Zajímalo by mě, zda ministr školství Marcel Chládek s vámi řeší navýšení rozpočtu pro jeho resort s cílem podpořit právě novelizovaná opatření i finančně. Jak se k navýšení rozpočtu na tuto oblast staví vaše ministerstvo?
Děkuji za slovo. Každý ministr se snaží navyšovat svoji kapitolu, takže pan Chládek se také snaží. My jsem včera měli první kolo o rozpočtu a v květnu budeme projednávat jednotlivé kapitoly a bude to předmětem našeho vyjednávání s panem ministrem Chládkem.
Táži se, zda paní poslankyně - nechce položit doplňující otázku. Děkuji.
Druhá poznámka se týká mě. A byl jsem kritický hodněkrát, hodněkrát jsem vystupoval. A mně nejde ani tak o těch 180 tisíc, ale já jsem tady řekl jasně tři dotazy. Druhá otázka směřovala k tomu, zda Ministerstvo zdravotnictví obdrželo tuto analýzu a zda vy jako ministr financí budete spolupracovat s Ministerstvem financí na těch věcech, o kterých jsem mluvil. A závěrem jsem řekl, že očekávám a doufám, že to bude platit, že mi řeknete, že na tyto tři dotazy mi písemně odpovíte.
Máte slovo.
Ale k panu ministrovi Babišovi. Už poněkolikáté tady slyšíme, že říkáte "zrušit regulační poplatky byla chyba". Tu chybu jsme si přiznali - a co jsme udělali? Přišli jsme na radu, přišli jsme na zastupitelstvo a řekli jsme: Přátelé, udělali jsme chybu! Dávám revokaci tohoto usnesení. Tak vy tady jenom chodíte, brečíte a říkáte: Udělali jsme chybu! Zrušili jsme regulační poplatky. Co vám brání? Přestaňte brečet a zaveďte znovu regulační poplatky! Každý manažer, každý dobrý manažer by na základě takovýchto čísel začal konat.
S faktickou, dobře. Takže nejdřív pan poslanec Schwarz, po něm pan poslanec Janulík a poté vy, pane vicepremiére.
Dobré poledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já vím, že se to nedělá, že asi pan ministr by si měl odpovědět sám. A my jsme tím jenom slušní, víte. My se snažíme dodržovat koaliční dohodu.
V celé Evropě je to tak, že většina peněz ve zdravotnictví plyne do ambulantní sféry, protože z logiky věci každý pochopí, že v té ambulanci je to levnější než ve špitále. U nás je to právě naopak. A my je dokážeme vyléčit! Tady hlavní problém je cena naší práce! U nás je tomu právě naopak. A to je ten zásadní problém!
A připraví se pan poslanec Nykl s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Takže já jsem to navrhl, ale neprošlo to. Takže tak to je. Jak se dělá úhradová vyhláška, jak jsou zpětné bonusy? Jak hospodaří ty nemocnice?
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Nykl, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka. Máte slovo.
Pěkné dopoledne. Protože sociální demokracie a hnutí ANO mají poněkud rozdílný pohled na to, v jakém stavu to zdravotnictví je. Když vystupuje váš ministr a premiér, tak vždycky říkají, že je všechno stabilizované ve zdravotnictví. Tam vznikla pracovní skupina pro rozvrácené české zdravotnictví, tak se dívejte na ten rozdíl. Vy říkáte stabilizované, my rozvrácené. Proč to je? Co se děje ve zdravotnictví? Porušuje se zákoník práce. Všechno se porušuje a říkáme, že je to dobré. Máme rozvrácený systém vzdělávání sester, lékařů. Máme nevytvořený systém DRG, který je 20 let ve světě funkční, a v Česku po deseti letech říkáme, že začínáme restart. Bude trvat pět let! Bez něj se nedají dělat úhrady nemocnic. To je další bod. Máme zcela nejdražší kardiovaskulární materiály. Já jako kardiolog vám potvrdím, v Německu jsou o 50 % levnější přístroje na srdce než v Česku. Máme naopak nejlevnější léky, které umožní reexporty. To je stabilní zdravotnictví? Všechny ukázaly na předražování! Co chcete říkat? To je stabilizované? Poplatky! Teď víme, že hospitalizační poplatky, já to tu pořád říkám, ne regulační, ale hospitalizační poplatky jsou v Německu, v Rakousku, je to téma, které je možné otevřít, pokud s tím sociální demokracie bude souhlasit. A dále potřebujeme zdravý selský rozum v rámci například přístrojových komisí, kde skutečně ty komise jsou sice zřízeny, ale princip jejich práce není vůbec v pořádku.
Závažné vrozené poruchy imunity se v naší populaci vyskytují četněji než vrozené metabolické vady. Bez screeningového vyšetření se vrozená porucha imunity u dítěte, které je v prvních měsících života chráněno protilátkami od matky, nemusí po narození projevit a odhalí se většinou později.